Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Kdo je pro námitku? V tomto hlasování je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 152, proti nikdo. Námitku jsme přijali. Pokud jsme všichni připraveni, zahajuji opakované hlasování o sněmovní verzi. Ani toto není počet, který by stačil. Přestávku teď skutečně ne. Ještě nás jeden bod dnes čeká.
Děkuji za slovo. Takhle to dopadá, když sociální demokracie přilepuje k záležitostem v legislativní nouzi přílepky. Je to ostuda, že jste to takhle udělali, a budeme to muset projednávat znovu.
Děkuji za tu poznámku. Ale to nemá cenu řešit.
Prosím.
Já bych chtěla podotknout, že přesně proto lidé nevěří politice, protože kvůli politikaření se tady nebude dařit zkrotit pandemii. Izolačka měla být klíčový návrh, jak dostat pandemii pod kontrolu.
Děkuji. Já jsem zaregistroval ty ruce. Prosím.
Paní ministryně, není to ani půl hodiny zpátky, co jsem vás před tím, co tady nastalo, varovala a říkala jsem vám: Co jste udělala? Mlčela jste. Teď tady můžete být emotivnější sebevíc, ale je to jenom problém vaší koalice, toho, že nemá většinu.
Prosím, poté pan předseda Chvojka.
Já jsem se vás ptal, jestli to považujete za nejvhodnější okamžik, téměř jste mi ani neodpověděly, takže se na nás nezlobte. Nejste schopni poslouchat opozici, ani slovo, myslíte si, že nás převálcujete, a ve chvíli, kdy vám to nevyjde, tak střílíte do nás.
Děkuji. Pan ministr Blatný se nám omlouvá od 18.30 do konce jednacího dne z neodkladných pracovních důvodů.
Popravdě řečeno, veřejnost nezajímá to, jestli to bude podle pandemického zákona, nebo krizového zákona nebo jakého zákona.
Je to o jediné věci. Já bych vás chtěl poprosit, že opravdu, věřte tomu, je jedno, jestli to vyhlásíme takhle, nebo takhle. K ničemu je, že jsou zavřené restaurace a obchody, když ve svém volném čase se chováme nezodpovědně. To všechno je k ničemu. Ano, třeba i bez ochran.
Já vám děkuji, pane poslanče. Rozsvítila se mi tu faktická poznámka - pan poslanec Benešík. Ještě byla šance, že se špatně opřel o stůl, ale pan poslanec si přeje vystoupit.
Ono opravdu není jedno, jak říkal předřečník, jak se ten stav vyhlásí. My prostě pořád tvrdíme, že prodloužit ten stav Poslaneckou sněmovnou není v rámci Ústavy. Vláda k tomu, aby vyhlásila nový nouzový stav, vůbec Poslaneckou sněmovnu nepotřebuje, není to naše kompetence. To je celé.
Já vám děkuji a ptám se naposledy, jestli ještě někdo chce vystoupit ve všeobecné rozpravě. Nikoho v sále nevidím, končím všeobecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr za vládu? Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Pan předseda klubu Pirátské strany Michálek. Ano, děkuji. Ptám se, zda ještě někdo v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se opět, zda je zájem o závěrečná slova.
Děkuji, pane předsedo.
Já jsem přivolal kolegy z předsálí. Myslím, že jsme zastoupeni v dostatečném počtu. Zase někdo klepe, neděláte dobře. Zdá se, že počet přihlášených je stabilní. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Otevírám další bod, kterým je Já poprosím, aby předložený návrh uvedl předseda vlády Andrej Babiš.
Dobrý den všem.
Druhá možnost je... Samozřejmě můžeme nejdříve hlasovat o tom, jestli jsou návrhy hlasovatelné.
Z logiky věci by první měl být podle mého názoru pan poslanec Volný, protože ukončuje něco teď, a druhý návrh by pak mělo být to prodloužení. Vystoupí předseda Sněmovny Radek Vondráček.
Děkuji za slovo. Je to jeden z právních názorů, který zazněl dnes během debat, a předpokládám, že z tohoto právního názoru vychází také vláda.
No vidíte. Kdo je pro námitku proti mé osobě, že jsem to řekl? Já navrhuji, aby to bylo v tom smyslu, jak já jsem tady prezentoval.
Ano. V tom případě Sněmovna tedy rozhodla, že to považuje za hlasovatelné v tento moment, já to budu samozřejmě respektovat. Budeme tedy nejdříve hlasovat o protinávrhu, který říká, navrhuje okamžité zrušení nouzového stavu a poté o původním upraveném návrhu.
Radši si prohlasujeme proceduru. Takže můžu zahájit hlasování? Není proti tomu nikdo, proti? Hlasování číslo 13, přihlášeno 157 poslanců, pro 27, proti 80, návrh byl zamítnut.
Děkuji.
Nemáme.
Já bych strašně rád, aby se to podařilo. Ta, po které momentálně jdeme, se ukazuje, že to není dobrá cesta a že nevede k vytouženému cíli. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji a další vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek.
Vážený pane ministře zdravotnictví Blatný, posílal jsem vám písemnou interpelaci ohledně povinně používaných ochranných prostředků dýchacích cest. Zatím jsem neobdržel odpověď, proto se vás chci nyní na vaše stanovisko zeptat, protože může ovlivnit mé hlasování v tomto a dalších bodech. Vláda 22. února 2020 vydala mimořádné opatření ohledně nošení respirátorů a jiných ochranných prostředků dýchacích cest. Mám zde výsledky testů ochranných prostředků nosu a úst časopisu dTest a další výsledky testů respirátorů od Aarona Günsbergera. , kde však explicitně varují před vrstvením těchto zdravotnických obličejových masek, vzkazuje výrobce roušek PARTA Medica. Vrstvení doporučují pouze pro kombinaci elastické bavlněné roušky se zdravotnickou obličejovou maskou, dodává. Z toho mi vyplývá, že vhodné by bylo právě použití nanofiltru a jiných účinných filtrů v kombinaci s vložením do kapsy bavlněné či jiné textilní roušky. Nebylo by vhodnější rozlišovat v nařízení požadovanou účinnost podle evropských norem? Protože mnoho firem pro své zaměstnance používá nanofiltry či meltblownové filtry, které vkládají do roušek, můžete je ujistit, že to je ochrana, která vyhovuje stávajícímu opatření? Budou zajištěny bezplatné ochranné pomůcky dýchacích cest vysoké úrovně i pro nízkopříjmové občany, aby mohli opatření dodržovat? Já mám za to, že to je hoax, který byste mohl vyvrátit, protože si nemyslím, že jsem nějaký nadčlověk, a nevím, proč bych měl mít nějakou výjimku vůči ostatním lidem. Ale jestli jsem pochopil nařízení správně, tak je to stejné jako pro zaměstnance, tedy pouze v případě, že je člověk dva metry od jiného člověka.
To je přesně to, o čem tady od počátku mluvím a co je naprosto klíčové. Dostali dokumenty, zavázali se k tomu, je promítnout, nepromítli je. Zmíněná dokumentace je posuzovaná... Jak se to stalo, když vlastně tady ta skupina říká, že nebyly. Proto by se jimi měla řídit. Dostatečný počet bez vlivu na cenu, jak mi tady psal i pan vládní zmocněnec. "Zásadní podmínky ke konkrétnímu zpracování ochrany bezpečnostních zájmů do zadávací dokumentace. Nelze říci, že by zadávací dokumentace nezapracovala vymezené bezpečnostní zájmy vůbec." "Dokumentace obsahuje jako nástroj ochrany bezpečnostních zájmů zpětnou možnost vyloučit nebezpečného dodavatele rozhodnutím vlády a dále řadu možností, jak vyloučit nebezpečného subdodavatele." Směrem k subdodavatelům stanoví dokumentace řadu možností státu zasahovat už do určování subdodavatelů, v tomto ohledu jsou na rozdíl od samotného uchazeče paradoxně možnosti státu širší." Arbitráž, kterou nemá moc šancí vyhrát a která nás bude stát velké prostředky v řádech minimálně 100 milionů, možná až miliardy, protože zpracování nabídky do takto rozsáhlé soutěže opravdu ty uchazeče může stát až jednu miliardu korun. A to si myslím, že by nás také mělo zajímat. Hrozila by tak mimo jiné situace, kdy může být Česká republika snadno na strategické úrovni vydíratelná rizikovým subjektem, respektive jeho státem původu." To je další věc, která ještě tam bude dál zmíněna. V první řadě je třeba uvést, že si je pracovní skupina plně vědoma závažnosti výběru dodavatele nového bloku jaderné elektrárny, protože půjde o strategického partnera v oblasti energetické bezpečnosti." Pro mě i tato skutečnost je - já už jsem to říkala - nesmírně znepokojivá. I tam se musím ptát, proč. Proč česká vláda, která by měla především garantovat bezpečnostní zájmy, proč takovýmto způsobem postupovala. A to je projekt, který má nejvyšší strategický význam. Protože: "Dále je třeba podotknout, že podle číslování názvu souboru dokumentů a číslování tabulky popisující způsoby implementace vymezených bezpečnostních zájmů je možné, že nebyla bezpečnostním subjektům předána k posouzení kompletní dokumentace." Jak je možné, že je tady podezření, že nedostali kompletní dokumentaci? Jak se tohle mohlo stát? Kdo na MPO nese zodpovědnost za to, že tyhle bezpečnostní subjekty nedostaly kompletní zadávací dokumentaci? "Proto bylo MPO následně požádáno dopisem ministra vnitra do dodání zbytku dokumentace." Nezdá se vám to trochu podezřelé v případě projektu, největšího projektu za 30 let? Nemyslíte si, že situace, kdy se dostanou tyhle skupiny pod tlak, nemají dostatek času, nedostanou komplexní zadávací dokumentaci, nepřijde vám na tom něco trochu divného? Proč je to tak zmatečné? Proč se to tak odehrálo? Komu to slouží? No, rozhodně to není v zájmu občanů České republiky a jejich bezpečnosti. Toto bylo následně doloženo i zasláním předávacího protokolu, kde předané dokumenty a k protokolu uvedené dokumenty sedí. Číslování souborů je podivné, nicméně pracovní skupině nezbývá než vycházet z důvěry v korektnost jednání ČEZ." No, já tu důvěru tedy úplně nemám. Proto také toto stanovisko je dáváno s výhradou faktu, že "nelze ověřit, zda je předaná zadávací dokumentace opravdu kompletní". Pro mě je to velmi znepokojivá zpráva. Zase si kladu otázku, proč? Máte vy důvěru k takovému postupu? Opravdu chcete, aby firma, která není schopna řádně předat ani zadávací dokumentaci, firma, která není schopna bezpečnostní požadavky státu promítnout do zadávací dokumentace tak, jak se k tomu ve smlouvě se státem zavázala, aby tato firma stavěla jadernou elektrárnu? Není to rizikem? Pak je to hazard s naší bezpečností po všech stránkách. Já si myslím, že měla. "Toto stanovisko zde předkládané je tedy společným stanoviskem všech bezpečnostních subjektů", jejich expertů. Opět o to budeme žádat a předsedové stran o to žádají. Takže i tuto otázku si musíme položit. A kdyby tam byly rozdíly? Pro mě je hodně cenná. Sice s následky arbitráže, ale pro eliminaci třeba těch bezpečnostních rizik, která bohužel vláda teď nechce zohlednit. "Tím by se však celý projekt zastavil". Proto je možná lepší ho zastavit, pozastavit, přehodnotit, vyhodnotit teď po všech stránkách, po stránkách ekonomických, po stránkách dopadu na rozpočty jednotlivých domácností, po stránkách dopadu na rozpočty v dalších možná desítkách let, po stránkách výkupní ceny. Je opravdu a v neposlední řadě po těch bezpečnostních stránkách. "Sice je možné dle materiálu Zapracování bezpečnostních požadavků státu do dokumentace doložit stavbou bez dodavatele. Nicméně dokumentace sice zmiňuje potřebu poskytnutí veškeré potřebné asistence dodavatele pro dokončení elektrárny, ale v praxi, zejména pokud by šlo o ukončení z geopolitických důvodů, nelze tuto asistenci realisticky očekávat. Obě uvedené možnosti zpětného ovlivnění výběru uchazeče, odmítnutí uchazeče či rozvázání kontraktu s dodavatelem, jsou pouze nástroje relativní a také krajní." "Oproti první prováděcí smlouvě, která zmiňuje mechanismus, který by umožnil předat investorovi bezpečnostní požadavky pro následné zapracování do dílčích kontraktů, předložená zadávací dokumentace tento mechanismus upravený nemá." Ale toto je pochybení a je mi to moc líto, pochybení zejména na straně MPO. Jak to, že tento mechanismus tady není? Jak to, že ještě nebyl zapracován? Nebo nás informujte o tom, že je zapracován.
Poprosím pana ministra Karla Havlíčka a zpravodaje garančního výboru Petra Dolínka, aby zaujali svá místa. Paní poslankyně Langšádlová vypadá, že je připravena pokračovat ve svém vystoupení.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře , jste tady dnes jediný. My jako TOP 09 nejsme proti jaderné energetice, ale tento tendr má již tolik černých puntíků, že si myslím, že by bylo lépe ho zastavit. Co je naprosto zásadní pro úspěch projektu, jako je výstavba jaderné elektrárny? Právě proto je nesmírně důležitý ten široký politický konsenzus. Takže nejedná se o kritiku opozice, nejedná se o nějaká zbytečná slova, ale opravdu jde o to, že v takto závažné věci vláda sama nedodržuje to, co si schválila. "Nehodnotila právní, ekonomické a jiné aspekty." Ne cizích, našich, České republiky, jejích občanů. Není role státu zaručovat bezpečnost svých občanů? Nedošlo už tady v té fázi k nějakému selhání? Můžete, pane vicepremiére, potom na tohle odpovědět? Proč k tomu došlo? Proč i tyto instituce se dostaly do tak velkého tlaku, že nám musí toto psát? Proč se tak stalo? Komu to slouží? Takže my tady hovoříme o bezpečnostních zájmech státu, a tato klíčová skupina expertů, to nejsou přímo vrcholní představitelé, ale jsou to experti Ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství, Ministerstva zahraničí a NÚKIBu, hovoří o tom, že v zadávací dokumentaci se odráží vládou - ne opozicí, ne nějaká naše kritika - ale vládou schválené bezpečnostní zájmy nedostatečně. Nepochopitelné. "Přičemž jde o zájmy, které se EDU II první prováděcí smlouvou zavázala do zadávací dokumentace zapracovat." Takže jenom pro zopakování. Když jsme se na to ptali pana generálního ředitele ČEZu, jak je možné, že nebyly zapracovány, on říkal: To já nemůžu, já dělám obchod. Pane generální řediteli, vy jste tady podepsal smlouvu, v té smlouvě se zavazujete zapracovat i bezpečnostní požadavky státu. Jak to, že jste podepsal tu smlouvu, a dneska říkáte, že to neumíte zapracovat? Protože to od pana generálního ředitele opakovaně zaznělo: Já ty bezpečnostní podmínky do toho neumím zapracovat, já řeším ty obchodní věci. Jak jste si představovali, že se tam promítnou ty bezpečnostní zájmy? My nemůžeme zcela vyloučit, že k tomu došlo, byť kolegové, kteří se na zadávací dokumentaci byli podívat, tak se domnívají, že nedošlo. "Za optimální a jediný skutečně bezpečný postup pro zajištění bezpečnostních zájmů státu v souladu s dokumenty schválenými vládou považuje pracovní skupina neoslovit" - ještě jednou, neoslovit - "v tendru uchazeče identifikované ve vládních dokumentech jako rizikové." O tom několikrát mluvil i pan ministr zahraničí Petříček. Proč? Protože Rosatom je de facto státní agentura provázaná se státním rozpočtem Ruské federace a je tam i jasná personální provázanost s lidmi, kteří jsou na sankčních seznamech, s poradci prezidenta Putina, s členy FSB, a toto je opravdu velkým rizikem. Je potřeba říci, že tento nedostatek časového prostoru by výrazně hendikepoval i české firmy, které by chtěly participovat na tomto významném projektu. Takže z toho, co jsem tady říkala, jasně vyplývá, že dodavatelé ze tří demokratických zemí, kteří by podle našeho názoru měli být osloveni, by byli dostatečnou konkurencí, vytvořila by se dostatečná konkurence. Dále není vyjasněno financování. Něco jiného bylo řečeno na vládním výboru, něco jiného bylo dvakrát změněno ze strany pana vicepremiéra v den zasedání s předsedy politických stran, bylo hovořeno o stoprocentním financování státem, a to v situaci, kdy například včera byl schválen schodek státního rozpočtu jenom pro letošní rok po schodcích let minulých ve výši 500 miliard korun. Nejenom řečena, předložena vládou a projednána na půdě Poslanecké sněmovny. Protože je to Poslanecká sněmovna, která projednává státní rozpočet, a je naprosto zřejmé, že dopady toho takového projektu budou opravdu velmi rozsáhlé. Dále je naprosto zásadní vyjasnit výkupní cenu energie. Výkupní cena energie byla zásadní otázkou i na jednom z podzimních jednání. My jsme se žel mohli přesvědčit v posledních měsících, že ne všechny podklady, které ČEZ na jednání předkládal, odpovídají pravdě.
Kdo je proti?
To znamená, že z tohoto odstavce, který jsem teď citovala z té zprávy, jasně vyplývá, že není jasná přesná dikce ustanovení, ve kterém bude jasné, že stát může do toho procesu - a vy o tom mluvíte, že může stát do toho procesu v průběhu, na konci zasáhnout, vyloučit, ale přitom stát sám si to tam nenapsal přesně. To je také podle mě v tuto chvíli... Ale může to být jenom tehdy, když k tomu máte závažné bezpečnostní důvody.